Prosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů poslanec Marek Výborný.
Účinnost: Tento zákon nabývá účinnosti 15. dnem po jeho vyhlášení."
Prosím, pane zpravodaji.
Ale předmětný poslanecký návrh má obdobný cíl jako paralelně předložená iniciativa poslanců Kovářové, Rakušana a dalších, sněmovní tisk číslo 33, který bude následovat.
Ano, zaznamenal jsem tento návrh. Kdo je proti? Také v tomto případě je zde k dispozici veto 65 poslanců, takže nemůžeme tímto způsobem postupovat a budeme ho projednávat řádně. Já nyní prosím, aby předložený návrh uvedla zástupkyně navrhovatelů poslankyně Věra Kovářová.
Týká se tzv. majetkových přiznání veřejných funkcionářů, kterých je více než 30 tisíc. Praxe ukázala, že neuvolnění starostové, místostarostové a radní, kteří ve svém volném čase, někdy bez odměny či za odměnu nízkou, musí do majetkových přiznání uvádět své veškeré příjmy, a to i příjmy, které jsou ve společném jmění manželů či manželek nebo společníků ve firmách. Problém nastává také u těch, kteří jsou podnikateli či zaměstnanci, jimž zaměstnavatel smluvně zakázal zveřejňování příjmů. Několik desítek těchto veřejných funkcionářů již rezignovalo na svoji funkci. Další desítky zvažují, že rezignaci podají. Hrozí tak, že komunální politici nebudou tak kvalitní a budou ti kvalitní odcházet a nebudou již dále vykonávat svoji funkci či kandidovat. A dokonce hrozí, že v některých obcích nebudou kandidátky sestaveny žádné.
Vím, že to vypadá jako velmi složitá věta a že vždycky, když řekneme v té nejzávažnější kriminalitě je pro nás přece důležité, za jakého počítače a jakým způsobem je spravováno. Já to pokládám za naprosto nemyslitelné. Ale ta představa, že opravdu je toto údaj srovnatelný s tím, kde mám účet, mi připadá nemyslitelná a tady dochází k dramatickému rozšíření původního daňového řádu. Nikdy tam žádný takový údaj obsažen nebyl ani nic takového nepožaduje. A Ministerstvo financí k tomu zatím bylo takové - paní ministryně vždycky znovu vystoupí a řekne: No nám by se ty údaje hodily k vyšetřování té nejzávažnější kriminality. A tam vždycky to prolomení by mělo být velmi citlivě uděláno. A jestli toto právo na obhajobu, právo na to, že když se svěřím svému obhájci, bude prolamováno v jednoduchých, banálních případech, tak směřuji do nesmírného nebezpečí. Já nevím, kdo pamatuje legendu o Janu Nepomuckém, který byl údajně umučen za to, že odmítl prolomit zpovědní tajemství manželky svého krále, a za to byl umučen. Dnešní advokáti už to asi ve většině případů nedokážou, ale třeba někteří ještě také. Ten původní návrh, který zde byl konstruován Ministerstvem financí, předpokládal v podstatě úplné prolamování mlčenlivosti vůči zahraniční žádosti o prolomení mlčenlivosti u všech těchto profesí, které jsou jí nadány. Upřímně řečeno, při dnešní míře spolupráce daňových a finančních úřadů v Evropě není zas tak složité si někde ten dotaz objednat i ze zahraničí a na základě toho, že ten dotaz přijde pak tady zjišťovat věci, které jsou jinak kryty tajemstvím. Nakonec došlo k situaci, a to jsem rád, že paní poslankyně Válková, myslím, že ve spolupráci s dalšími poslanci jak hnutí ANO, tak dalších politických stran, přináší nějaký kompromisní návrh, ale trvalo to dost dlouho, než jsme Ministerstvo financí k tomu donutili, než jsme je přesvědčili o tom, že toto prolamování mlčenlivosti je velmi nebezpečné pro fungování státu jako celku. Je to zlepšení?
A na vás, pane ministře, je veliká prosba, protože my jsme opravdu mnohé komunální politiky dostali do neřešitelné situace. Oni mají pracovní smlouvy, ve kterých mají uvedeno, že nesmí dávat informace o svých platech, a současně to po nich zákonem požadujeme. A jinak určitě je velmi důležité, že zejména proto, že jsme před komunálními volbami, budeme mít novelu, která nebude odrazovat od komunální politiky.
Děkuji paní poslankyni. Tak koukám, jestli mám ještě nějakou faktickou poznámku. Chcete vystoupit s přednostním právem? . Ano, ano, to já tady mám na displeji, já se ptám, že se hlásíte. Takže paní poslankyně, prosím, máme od vás přihlášku do obecné rozpravy.
A jenom bych chtěla říct, že samozřejmě z hlediska debat, které vedeme napříč politickými stranami, podporujeme takové řešení, aby všichni tedy funkcionáři spravedlivě i nadále odevzdávali oznámení do registru. To znamená, abychom z hlediska přiměřenosti k tomu veřejnému zájmu a transparentnosti přihlédli i k ochraně práva na soukromí.
Děkuji, paní poslankyně.
Já mám možná to štěstí, že já jsem na rozdíl od kolegyně Langšádlové, vaším prostřednictvím, Rekonstrukci státu nikdy nic nepodepsala, protože se já žádnými lobbisty vydírat nikdy nenechám. Ale k tomu, co tady zaznělo na jejich obhajobu, které já nerozumím. Jak říkám, já jsem Rekonstrukci státu nikdy nepodlehla, nic jsme jim nepodepsala a moc dobře jsem věděla, proč tak činím.
Tak děkuji. A ještě předtím mám tady přihlášky do obecné rozpravy, dvě, ale s faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek. Takže prosím, pane poslanče, máte slovo.
Promiňte prosím, jenom zareaguji na paní poslankyni Černochovou. Teď se chci rovněž ohradit proti termínu držhubné ze strany rozpočtových organizací státu vůči Rekonstrukci státu.
Tak děkuji panu poslanci Kalouskovi, tak teď tady mám další faktickou poznámku. Paní poslankyně Černochová tedy ruší a s přednostním právem... Takže mám tady do obecné rozpravy - paní Věra Kovářová, potom mám pana poslance Výborného a pan poslanec Bartoš se hlásil taky. Prosím.
Děkuji za slovo. Dovolte, abych v rámci obecné rozpravy navrhla, aby pro sněmovní tisk 33 došlo ke zkrácení lhůty na projednávání ve výborech na sedm dnů.
Tak, děkuji, paní poslankyně. A teď poprosím pana poslance Výborného.
Je to plně v kontextu dohody ze včerejší pracovní skupiny pana předsedy Vondráčka.
Tak, děkuji. A nyní tedy s přednostním právem pan předseda Ivan Bartoš.
Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já bych se chtěl vyjádřit k tomuto zákonu. Možná trošku nám ta debata utekla směrem, že se tady řeší nějaká Rekonstrukce státu nebo ne. Tady je legislativa, která měla v první řadě za úkol ztransparentnit zvolené zastupitele na všech úrovních. Teď ta otázka, která zazněla. Je toto diskriminační? Ano, na malých obcích toto může být problém, skutečně ti lidé jsou ve své podstatě dobrovolníci. Tam se vypustil ten paragraf, nebo respektive odkázalo se na tu definici neuvolněných, a v tu chvíli by toto platilo, tento zákon, tato povinnost, vlastně pouze pro uvolněné a pro všechny neuvolněné by tato povinnost již nebyla. To není správné řešení. V druhém návrhu, který... No zkusím pokračovat i přesto.
A nyní se tedy posuneme k obecné rozpravě.
Já se omlouvám. Kolega Marek Benda - děkuji za slovo, pane předsedající - má pravdu, ten návrh je nehlasovatelný. Já jsem udělal chybu. Chci navrhnout tady tento konkrétní návrh jménem dvou klubů, a to konkrétně klubu ANO a klubu SPD.
Se špatným zákonem se spěchat nemá, dámy a pánové. Než špatný zákon je lepší žádný zákon. Kdyby paní ministryně přišla s čistou implementací, už to měla v Senátu.
Ano, takže jelikož první zazněl návrh na prodloužení, tak nejdříve budeme hlasovat o návrhu...
Já podávám námitku proti postupu předsedajícího. Takže dávám námitku proti postupu předsedajícího. Já jsem nerozuměl vaší otázce. Já jsem podal jeden návrh a vy říkáte, že budeme hlasovat, který jsem podal jako první návrh. Ale když jsem podal jeden, tak byl první.
Byl podán i jiný návrh, návrh na prodloužení doby pro hlasování zákonů.
A to je můj první návrh.
Souhlasím, že je to váš první návrh, ale není to tady první návrh obecně. Zahajuji hlasování. Návrh byl zamítnut. Takže budeme postupovat dál podle mého postupu. Teď bychom tedy nechali procedurálně hlasovat o prodloužení doby na hlasování o zákonech, a to až do 21. hodiny. Kdo je proti? Návrh byl přijat.
My ne, my budeme debatovat. Pokud vás to baví, nás to baví, máme vážné výhrady k tomu návrhu zákona, tak vás prosím, abyste nás poslouchali. Tak to poprosím pana poslance, aby mohl protestovat proti technické závadě, kterou bezesporu způsobilo vládní hnutí ANO, mám takové podezření .
Prosím.
Jsem přihlášený, kartu mám zaraženou v hlasovacím zařízení, ale mačkám, mačkám a nereaguje to. Hlasoval jsem proti, nic se nezobrazilo. Prostě nejde to. Vytahoval jsem kartu, snažil jsem se přihlásit znovu, nejde to.
STAN považuje za dobrý onen dosažený kompromis a za příznivý signál jak pro současné komunální politiky, tak pro jednotlivce, kteří vstup do komunální politiky před podzimními obecními volbami zvažovali. Toto rozlišování se ale nebude týkat představitelů statutárních měst. Na rozdíl od menších samospráv zde nehrozí obava z nedostatku kandidátů. Starostové a nezávislí chtějí podtrhnout, že cílem novelizace zákona o střetu zájmů v žádném případě není snížení transparentnosti, ale nezbytné vyvážení práva na informace a práva na soukromí, a oceňují, že se na absurdnosti požadavku na zveřejňování veškerého rodinného majetku v případech, kdy komunální politici mnohdy pobírají odměny v řádu jednotek tisíc korun za náročnou a odpovědnou práci, vykonávanou ve volném čase po večerech a víkendech, poslanecké kluby dokázaly rychle shodnout.
Děkuji. Děkuji. Nyní v souladu s rozhodnutím Poslanecké sněmovny zahajuji sloučenou rozpravu. Tolik úvodní poznámka. Do sloučené rozpravy je přihlášen pan poslanec Výborný.
Já bych rád uvedl sněmovní tisk č. 34, který se vztahuje ke stejné předmětné věci, a to je novela zákona o střetu zájmů. Já myslím, že si to nikdo z nás tady nepřeje. Protože na těch právě malých obcích je ta disproporce skutečně velmi závažná. Já si dovolím jenom říct tvrdá data.
Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo hlasuje s kartou náhradní. Tím jsme se vypořádali s omluvami. Dále bychom se věnovali dalším bodům dle schváleného pořadu. Jako první se hlásí s přednostním právem pan předseda Faltýnek, kterému tímto dávám slovo. Ptám se, zda ještě někdo.
A to my jsme vám uhnuli s bodem 2 po nějaké delší debatě. Takže my ten kompromis udělat máme, máme držet dohody, a vy je nedržíte. Včera to bylo stejné. Proběhl ten den úplně jinak, než byla dohoda na politickém grémiu. Tak já se ptám, k čemu ty schůze máme, když pak nedržíme dohodu.
Já krátce zareaguji, i když si myslím, že to snad ani na toto místo nepatří, ale ta situace ohledně daňového řádu vznikla až po zasedání grémia a je to reakce na aktuální dění ve Sněmovně. Stahuje svou přihlášku a zřejmě je spokojen s vysvětlením. Já děkuji za konstruktivní přístup pánů předsedů. Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení k pořadu dnešního jednacího dne. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Já vám děkuji. Jestli můžu poprosit o uvolnění místa u řečnického pultu, děkuji, pro pana předsedu, který chce vystoupit.
Dámy a pánové, po poradě klubu ANO bych vás chtěl seznámit s jeho názorem. Dále budeme podporovat lhůtu mezi projednáním na 20 dní.
Nemáme. Takže já ukončuji sloučenou rozpravu a vrátíme se tedy k bodu Takže tady budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí. Máte zájem o závěrečné slovo? Máte.
Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové. Tak já nevím. Já jsem opravdu rád, protože to je to, o co mně od začátku šlo, abychom pomohli komunálním politikům. Takže děkuji, pokud to takto alespoň dopadne.
Tak já děkuji zástupci navrhovatelů, panu poslanci Marku Výbornému. Já tedy zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí, zdvihněte ruku a stiskněte tlačítko. Výsledek: přijato. Tady si tedy dovolím zrekapitulovat, co tady máme za návrhy. Máme tady návrh na zkrácení lhůty na 20 dnů a návrh na přikázání jinému výboru než garančnímu nemáme. Tady jsme měli ÚPV a regionální rozvoj. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Kdo je proti, stiskněte tlačítko, zdvihněte ruku. Přistoupíme tedy k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro regionální rozvoj? Zahajuji hlasování, teď prosím. Žádný další návrh na přikázání dalším výborům tady nemáme, takže nyní budeme hlasovat o návrhu, který padl v obecné rozpravě na zkrácení lhůty. Mám tady tedy návrh, aby byla zkrácena lhůta na projednání na 20 dnů. Kdo s tímto návrhem souhlasí?
Skutečně nám nepřijde přiměřené, aby správce daně, což může být i třeba obecní úřad, měl mít ze zákona možnost sledovat pohyb všech lidí skrz IP adresy a geolokační údaje o mobilních telefonech, jak to vláda bohužel navrhuje. To je změna.
Já také děkuji.
Následuje faktická poznámka pana poslance Pražáka. Pan poslanec Kott v podrobné rozpravě, po něm vystoupí pan poslanec Zahradník. Na řadě je pan poslanec Zahradník, po něm vystoupí pan poslanec Koníček.
Proto je dobré, aby účast spolků byla zákonem přesně definována. Zdůvodnění jsem řekl v obecné rozpravě, podle mě.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Ostatně uhlí do Chvaletic se taky vozí po železnici.
Pokračujeme v podrobné rozpravě. Pan poslanec Koníček, připraví se pan poslanec Holomčík.
Současná a navrhovaná podoba zákona neřeší spravedlivě stav, kdy poplatky za odběr podzemní vody jsou rovným dílem rozděleny mezi příslušné kraje a Státní fond životního prostředí, ale žádná část nesměřuje přímo do rozpočtu obcí, na jejichž katastru se odběr podzemní vody uskutečňuje.
Děkuji, pane poslanče, a otevírám obecnou rozpravu, do které jsou v tuto chvíli přihlášeni čtyři poslanci.
Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně a páni poslanci, přihlásil jsem se do obecné rozpravy ze dvou, respektive tří důvodů. Nicméně impulsem se pro mne stal ve výboru pro životní prostředí předložený pozměňovací návrh pana poslance Schillera. Předložený návrh zdánlivě pod environmentálním zájmem zajišťuje, aby komunální čističky odpadních vod nemohly přijímat vody s obsahem nebezpečných látek. Fakticky návrh dopadá na tři základní skupiny odpadních vod, u nichž neexistuje v současnosti jakákoliv alternativa, jak s nimi nakládat, pokud nepočítáme přímé spalování. Jedná se o odpadní vody z různých průmyslových výrob, které nesplňují charakter kapalných odpadů, kdy podnik či živnostník nemá, nevlastní či neprovozuje konkrétní průmyslovou čistírnu odpadních vod a dostupné průmyslové čističky odpadních vod nemají kapacitu či odpovídající úroveň čištění konkrétních odpadních vod. Ve všech těchto případech je jednoznačně vhodnější vodu odvést ke zpracování do komunální čističky odpadních vod. Za druhé jde o odpadní vody ze zařízení na úpravu odpadů, kde odpadní vody se zbytkovým obsahem vznikají při zpracování kapalných odpadů dle stávajícího povolení, nejčastěji jde o integrované povolení. A za třetí jde o skládkové vody. Většinou se jedná o vody ze sanací starých ekologických zátěží, které jsou čištěny na lokalitě mobilní sanační stanicí a pak dále vypouštěny na komunální čističky odpadních vod k dočištění. Mezi nejexponovanější komunální čističky odpadních vod, kterých se návrh dotkne, patří zejména čističky odpadních vod Pardubice, Praha, Otrokovice, Ústí nad Labem, Ostrava a dále čističky odpadních vod Plzeň, Havlíčkův Brod či Brno. Předložený pozměňovací návrh pana poslance se stává nástrojem, který způsobí absolutní kolaps v oblasti externího zpracování odpadních vod. Pokud by i pouze jediná výše vyjmenovaná čistička dostala zákaz tyto odpadní vody přijímat, reálně neexistuje alternativa. Podniky by musely vody vypouštět opět do kanalizace s návazným porušováním limitu a byl by narušen ustálený systém, který je funkční a kdy jsou vody kontrolovány, přebírány a odváženy ke zpracování přímo do čističek odpadních vod s návazným hodnocením kvality vypouštěných odpadních vod. Tento návrh s dalšími souběžnými zatíženími v oblasti environmentální legislativy se může stát dalším pomyslným hřebíčkem do rakve českého průmyslu a odvětví odpadového hospodářství. Namátkou: Nejvyšší poplatky za skladování nebezpečných odpadů, brzký zákaz skladování ostatních komunálních odpadů v roce 2024 a spalovny či recyklační zařízení, která se nebudují, a není dopracována legislativa. Dále klesající ceny recyklace plastů související s embargy do Číny a více a více vyvstávající problém, co s nimi. Dále aktuální emisní limity, přísnější a přísnější pro energetiku, což jsou další náklady, a navíc návrh tohoto opatření v oblasti odpadních vod. Je možné, aby bylo osobním zájmem předkladatele takto závazně zatížit již tak zkoušený průmyslový sektor v České republice? Nebo je zájmem donutit průmyslové podniky pod tlakem takovýchto pseudokoncepčních změn, aby své odpadní vody či kapalné odpady, které jsou dále upravené díky neúnosným poplatkům, zaorávaly za podniky, zalévaly je odpadními vodami, které nebude kam dávat, a překrývaly je plasty, které nebude mít kdo recyklovat? Dopady návrhů jsou nepředstavitelné. Neexistují pro ně žádné alternativní provozy, technologie ani průmyslové či chemické čistírny odpadních vod, které jsou naopak častým producentem a potřebují samy dočišťovat.
Může vést k tomu, že začneme prolamovat mlčenlivosti, které jsme prolamovat neměli. Ty testy proporcionality, pokud někdo, tak po něm pak dělá možná správní soud, mnohdy až Nejvyšší správní soud, mnohdy je to až po třech čtyřech letech, a teprve tam říkají ne, nesměli jste, a stát bude platit obrovské škody, které byly způsobeny, protože se někde nějaký finanční orgán utrhl.
Je potřeba si také uvědomit, že k tomu prolomení profesního tajemství může v současné době dojít pouze na základě soudního rozhodnutí v zákonem přesně specifikovaných případech zvláštní závažnosti a pod dalšími kontrolními prvky. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena. Jde nám o to splnit transpoziční povinnost a nic dalšího zde neotvírat. Považujeme to za nebezpečný precedens, který by se nám do budoucna mohl zle vymstít. A mimochodem, na Slovensku, když docházelo k implementaci DAC 5, tak tam žádné další přílepky, které by prolamovaly profesní mlčenlivost, přijaty nebyly. Tak si z toho vezměme příklad.